Jedná se o připomínky pana poslance Kolovratníka a pana poslance Zahradníka. Mé stanovisko - doporučuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 58, přítomno 160 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Kdo je proti? Hlasování číslo 59, přihlášeno 160 poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přikročíme k dalšímu pozměňujícímu návrhu.
Tady bych chtěl upozornit vás všechny, že se jedná o fikci souhlasu, o které jsme tady před malou chvílí diskutovali.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Děkuji. Jedná se o pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Další pozměňující návrh předložil pan poslanec Jan Zahradník.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Tento pozměňující návrh nebyl přijat.
Děkuji. Dalším hlasováním bude pozměňující návrh, který předložil pan poslanec Ferjenčík. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.
Děkuji. Kdo je pro? Tento pozměňující návrh nebyl přijat.
Další pozměňující návrh byl opět předložen panem poslancem Ferjenčíkem. A jedná se o vyškrtnutí plavebního stupně Přelouč ze seznamu staveb. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.
Kdo je pro?
Jestli to udělá nějaké zásadní problémy, jestli to povede k nějakým zásadním problémům. A jinak si myslím, že to je věc, kterou bychom měli posléze promítnout do celé veřejné moci. Veřejná moc musí rozhodovat a nemůže si ponechávat nekonečné časy na to, aby všechny zdržovala a říkala: my ještě přemýšlíme, my ještě dumáme, my si ještě necháváme zpracovávat to či ono. A pokud se tady mluví o nějaké korupci. Ústava České republiky v jednom z nejdůležitějších zásahů veřejné moci zná fikci souhlasu. K návrhu zákona, který je předložen poslanci, senátory nebo kraji, má vláda přesně 30 dní na to, aby se vyjádřila. Pokud zjistíme, že to fungovat bude, a já věřím, že to fungovat bude, že to prostě donutí ty úřady, aby si na všechno nedávaly nekonečné časy, tak pak říct: ano, toto platí pro každé řízení, každé stavební řízení. Ano, může někdy být někdo donucen nebo nucen nebo přemlouván nebo podplacen k tomu, aby rozhodnutí nevydal. To všechno stojí peníze. A všechno stojí peníze ty stavebníky.
Myslím si, že je v pořádku, aby státní orgány měly lhůtu na to, aby vydaly rozhodnutí.
Doufám, že mě poslouchá... Impulsem pro tu novelu bylo urychlit a zjednodušit získávání pozemků pro výstavbu páteřních silnic a tratí železnice. Ale jaký by to mělo přínos pro lidi jako takové, to si nedovedu představit. Takže tento důvod veřejného zájmu zpochybňuji, co se týká těch vodních staveb. A potom, tam není žádný problém s pozemky. Takže se znovu ptám, proč jsou tyto dvě stavby na tom seznamu.
Pan předkladatel chce reagovat v rámci faktické poznámky.
Za prvé, co se týká těch dvou vodních děl, já to respektuji, ale myslím si, že je to prostě rozdíl toho filozofického náhledu nebo pohledu na věc. Jestliže paní poslankyně řekne, že je to jenom byznys rejdařů nebo nějakých soukromých firem, podle mě je to podpora ekonomiky. To přece není jen byznys několika soukromníků, to je ekonomika. Co se týká těch pozemků, tam nesporuji, nejsem v takovém detailu, to říkám korektně, jako vy. Ale uvědomte si, že politika je také o symbolech. Je to strašně důležité. Já jsem to konzultoval s ústavním právníkem Františkem Korbelem. A to je pro mě absolutní záruka té kvality.
Další faktická poznámka, pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Holík.
Ač nechtě, musím reagovat na kolegu Ferjenčíka. Buď tam ta fikce souhlasu je, anebo tam není. Čtyři pětiny trvá to vyřizování, ta administrativa.
Já bych chtěla prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana předkladatele pana poslance Kolovratníka. Co já vím, tak impulsem pro celou novelu k tomuto zákonu bylo, že byl problematický výkup pozemků okolo těch dopravních staveb. V tom seznamu vůbec dopravní vodní stavby nebyly, ty se tam ocitly až pomocí pozměňovacího návrhu. Takže není pravda, že by ta skupina, která na tom pracovala těch šest měsíců - a já si toho velmi vážím, že tady vznikla taková iniciativa v Poslanecké sněmovně, že napříč politickými stranami se dokázala zpracovat novela, na které byla absolutní shoda. Ale právě ty pozměňovací návrhy se tam dostaly dodatečně - nebo pardon, do toho seznamu se dostala dodatečně tato vodní díla. Jsou to poměrně velká vodní díla, budou mít zásadní dopad nejenom na životní prostředí, ale i na ekonomiku. Já bych docela ráda, kdyby mi pan předkladatel mohl vysvětlit, proč je nutné mít tyto dvě vodní stavby v tom seznamu. Co je důvodem?
A myslím si, že to může mít velký dopad na občany. A pak bych chtěl stručně odůvodnit své dva pozměňovací návrhy. Myslím si, že ta obecná úprava doručování je plně postačující, a ve chvíli, kdy se vyvlastňují pozemky, mi nepřijde vhodné doručovat vývěskou.
S přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Benda do rozpravy.
Bez přednostního práva - nikdo se nehlásil, ale to nevadí. Myslím, že na té novele je klíčová právě ta fikce souhlasu, aspoň z pohledu občanských demokratů. A je to věc, která může výrazně zrychlit přípravu staveb. Ten paragraf tam není proto, aby se ty úřady nevyjádřily. To je špatný výklad. Přece ony mohou souhlasit a mohou nesouhlasit. Je to na tom úřadu. Ten paragraf nepředjímá, jaké bude to stanovisko. Jenom stát - a my bychom měli řešit stát - našel slabé místo, kde to zdržuje stát sám sobě. Ne nikdo jiný. A tohle udělat určitě můžeme, máme a podle našeho názoru i musíme. Ale o tom, jestli některá stavba bude na silnici, na železnici nebo na vodě, rozhoduje vláda. Bez ohledu na to, co v té příloze bude nebo nebude. Mně připadá skoro zbytečné tady svádět velký souboj o to, co v tom seznamu bude nebo nebude, protože my jsme k tomu kompromisu přistoupili, podle našeho názoru je příliš široký. Ale pak se tam přidaly železnice, většinově, to jsme akceptovali. A pak se velmi těžko argumentuje, když tam jsou i železnice, proč tam nejsou stavby na vodě. Kdybychom vás přesvědčili, a to se nám nepovedlo, abychom vytipovali klíčové silniční stavby, na kterých by se mohl ten institut vyzkoušet během příštích dvou let, tak bychom si tu debatu ušetřili. Já myslím, že rozhodneme hlasováním, jestli z toho seznamu něco ubude nebo něco přibude. Ale z hlediska dopadu toho zákona to není opravdu to rozhodující. Každá vláda může zastavit přípravu kterékoli investiční akce. A naopak, každá vláda může rozběhnout přípravu akce, která v tom seznamu není. A slouží v okamžiku, připadá do úvahy v okamžiku, kdy dochází k nedohodě o ceně. A to se může stát na stavbách, které tam nejsou uvedeny, nebo naopak na těch stavbách, které tam jsou uvedeny, se ten institut třeba vůbec nepoužije. To je věc, o které si myslím, že skutečně může zrychlit přípravu.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka.
Já bych chtěl podpořit, co tady řekl. My pouze řešíme situaci, kdy dlouhodobě není k dispozici zákon o liniových stavbách. Ta dohoda byla opravdu velmi křehká. Byla křehká napříč politickými stranami. Důležitá je jedna zásadní informace: Jednou za rok projedná hospodářský výbor a jednou za dva roky, jak jsme se domluvili, můžeme tento seznam upravovat. Abychom podpořili jednotlivé náležitosti, které odsouhlasil hospodářský výbor a na čem jsme se domluvili napříč politickým spektrem. Takhle bude postupovat sociální demokracie. A já děkuji všem, kteří se na této novele podíleli.
Já vám děkuji. Pan poslanec Řehounek se omlouvá z celého jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Milan Chovanec se omlouvá z dnešního dne ze zdravotních důvodů. Pan ministr Toman se omlouvá z dnešního dne z pracovních důvodů. Nyní faktická poznámka.
Samozřejmě ten kanál má obrovský ekonomický přínos, ale má také přínos rekreační.
Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a přihlášena je paní poslankyně Balcarová.
Všichni, kdo to znáte, určitě víte, jak je to tam nádherné a unikátní.
S faktickou poznámkou se nejprve hlásil pan poslanec Kubíček, poté pan poslanec Foldyna.
Dlouhou dobu to procházelo výbory. Prosím vás, vraťme se k podstatě třetího čtení.
Faktická poznámka, pan poslanec Foldyna. Poté pan poslanec Stanjura.
Je to zbožné přání ekologických aktivistů, kteří házejí vidle do českého národního hospodářství a poškozují i tu přírodu, protože přeprava zboží, která stále narůstá, zatěžuje českou ekonomiku i ekologii mnohem víc než výstavba vodního díla.
Kam zase spěcháte? Je to naprosto legitimní debata, ve které se reaguje. Každý z těch, který podal pozměňovací návrh, se snaží získat podporu pro své stanovisko, dává argumenty. My, kteří třeba ten pozměňovací návrh nepodpoříme, dáváme protiargumenty. Ale prosím vás, neříkejme si, na to jsme fakt alergičtí: honem ukončeme rozpravu, pojďme už hlasovat. Kam tak spěcháte? Času máme dost.
Děkuji za slovo. Dovolte jenom naše stanovisko. My se všichni samozřejmě shodneme na tom, že legislativa k výstavbě liniových staveb požaduje změnu. Pro všechny z nás je to důležité. Ale kdybychom psali ten návrh zákona jeden každý ten klub, tak by ty zákony byly samozřejmě úplné jiné. Ta dohoda je v tuhle chvíli nejdůležitější ze všeho. Všichni ministři dopravy v minulosti, a ze značné míry oprávněně, si stěžovali na brzdu, kterou znamená stávající legislativa, a přáli si její změnu. Přejeme si ji my všichni. To nic nemění na tom, že jsme připraveni dodržet stanovisko hospodářského výboru jako nezbytný kompromis k celkové dohodě. My jenom poskytneme vládě nástroj k tomu, aby její rozhodnutí mohla být rychleji realizována. My jenom poskytujeme instrumenty na to, aby mohla svá rozhodnutí realizovat rychleji. Nic víc, nic míň. Ještě jednou děkuji té skupině poslanců a my podpoříme stanovisko hospodářského výboru.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, Starostové a nezávislí vítají tento okamžik, kdy, doufejme, že společně podpoříme tento zákon, který má za cíl urychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Myslím si, že čas ukáže, zda jsme vykročili správným směrem, a já pevně věřím, že se toto potvrdí.
Závěrem bych shrnul postoj poslaneckého klubu KDU-ČSL k vládou předložené novele. KDU-ČSL jednoznačně vítá navrženou novelu v tom ohledu, že pokud se ekonomice České republiky daří, tak na tom musí mít profit i naši senioři. Tady bych si jenom dovolil poznamenat, že u KDU-ČSL to není krátkodobý postoj.
Děkuji. Jako poslední mám do rozpravy přihlášenou paní poslankyni Richterovou, takže vás požádám o vystoupení.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych jen závěrem této diskuse stručný komentář za Piráty. Ale víme, že to je věc, která souvisí s celkovou velkou důchodovou reformou. A já bych jen ráda připomněla, že se bude hlasovat též o doprovodném usnesení, které upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založené primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné a že samozřejmě je potřeba, aby vláda hledala řešení téhle situace.
Tak. Paní poslankyně, děkuji. Rozhlédnu se po sále, zájem další nevidím. Nemáte zájem. Já tím pádem prosím zpravodaje garančního výboru.
- Slyšeli jsme tady návrh ze strany paní poslankyně Pekarové Adamové, že si budou pravděpodobně brát krátkou pauzu.
Kdo je proti, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.
První hlasování - jedná se o dvě legislativně technické připomínky. Chtěl bych říci stanovisko výboru pro sociální politiku, který toto nedoporučuje.
Já tedy zahájím hlasování teď. Tak ono to není... Dobře. Já opět zahájím hlasování.
Zjednodušeně řečeno - majitel autoservisu by nemohl podle této úpravy provozovat stanici technické kontroly. Stanovisko hospodářského výboru je doporučuje.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Další pozměňovací návrh. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 78, přihlášeno 159 poslanců, pro 150, proti nebyl nikdo.
Týká se registračních značek pro elektrická vozidla. Doporučení hospodářského výboru je doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Návrh byl přijat. Další pozměňovací návrh.
Pozměňovací návrh F pana poslance Běhounka. Týká se vážení vozidel. Hospodářský výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Můžeme přikročit k dalšímu.
Týká se toho, že by mohly vysoké školy požadovat o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Stanovisko garančního výboru je nedoporučuje.
Děkuji.
Týká se také oprávnění k provozování stanice technické kontroly pro vysoké školy.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Teď bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako o celku se všemi pozměňovacími návrhy.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi a paní zpravodajce. Pan poslanec Petr Pávek se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny v době od 10.00 do 11.00 z důvodu jednání.